Nechci posuzovat úplně odborné předpoklady Andreje Babiše k zastávání tak náročné pozice, jako je pozice ministra financí. Musím ale konstatovat, že většinou jeho vystupování a jeho argumentace mě nepřesvědčuje. Z jeho opakovaných výroků o snižování dluhu soudím, že to buď ví a na veřejnosti jen blafuje, nebo to neví, a pak je to ještě horší. Uvedu jeden konkrétní příklad, zákon o kontrole ve veřejné správě. Legislativní radě za to, že zákon snižující počty zbytečných kontrol ve státní správě blokuje. Opravdu je tohle vláda, která ví, co dělá? Dámy a pánové, vláda Bohuslava Sobotky a Andreje Babiše měla rok a půl na to, aby ukázala, že může dobře fungovat. Pokud takové vysvětlení nedá - a zatím se mi nezdá, že by dala - pak by měla ve stávajícím složení skončit.
Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Martin Novotný a připraví se pan poslanec Ivan Adamec.
Vážený pane předsedo, dámy a pánové, naše dlouhá diskuse se už pomalu chýlí ke konci i podle tabule přihlášených a já chci možná připomenout jednu základní tezi, která padla už na jejím počátku v úvodním vystoupení předsedy Občanské demokratické strany, pana profesora Fialy.
Prosím paní poslankyni Peckovou, která je jednou z ověřovatelek, aby nás seznámila s výsledky hlasování.
Dámy a pánové, dobrý večer. Já si vás dovolím seznámit s výsledkem hlasování.
Proti návrhu. Pan poslanec Vít Kaňkovský. Pro návrh. Proti návrhu. Pan poslanec Jaroslav Klaška. Pan poslanec Václav Klučka. Proti návrhu. Pan poslanec Daniel Korte. Pan poslanec Jiří Koubek. Pan poslanec Roman Kubíček. Proti návrhu. Pro návrh. Pan poslanec František Laudát. Pan poslanec Stanislav Mackovík. Paní poslankyně Soňa Marková. Proti návrhu. Proti návrhu. Proti návrhu. Pan poslanec Josef Nekl. Pan poslanec Josef Novotný. Proti návrhu. Pan poslanec Tomio Okamura. Je nepřítomen. Pan poslanec Ladislav Okleštěk. Zdržuje se. Proti návrhu. Pan poslanec Herbert Pavera. Pro návrh. Paní poslankyně Marie Pěnčíková. Pan poslanec Ivan Pilný. Proti návrhu. Pan poslanec Ivo Pojezný. Proti návrhu. Paní poslankyně Anna Putnová. Proti návrhu. Proti návrhu. Pan poslanec Martin Sedlář. Proti návrhu. Paní poslankyně Marta Semelová. Pan poslanec Roman Sklenák. Proti návrhu. Pan poslanec Zbyněk Stanjura. Paní poslankyně Miroslava Strnadlová. Proti návrhu. Pan poslanec Bohuslav Svoboda. Proti návrhu. Pan poslanec Karel Šidlo. Proti návrhu. Není přítomen.
Skutečnost, že nás Evropská unie nenutí k této změně, ta je pravdivá. Škodí přírodě, není ve prospěch pěstování potravin. Ovšem tímto zákonem říkáme pravý opak. Říkáme: Chceme, aby se zemědělcům místo krmného obilí vyplatilo více pěstovat řepku. Tenhle konflikt zájmů, myslím si, je natolik zřetelný, že není možné k němu jen tak přihlížet. Přece jenom, přátelé, pět miliard, o kterých tady dneska je řeč celou dobu, nejsou malé peníze a mohly by se objevit jinde. Mohly by se objevit třeba zrovna v oblasti těch sociálních věcí nebo by se mohly objevit v oblasti, která by opravdu podpořila spíše zemědělce. Možná si pamatujete na naši diskusi tady na téma zelená nafta.
Ale prosím, vytvořme důstojnou atmosféru pro poslední dva řečníky.
Téma zelená nafta, to znamená daňové zvýhodnění paliva pro jistou část podnikatelské veřejnosti. Poslanecká sněmovna toto odmítla a řekla: Ne, jen část zemědělců bude mít zelenou naftu, v žádném případě ne celá Česká republika a všichni občané. Už to byl podle mého názoru hrubý konflikt zájmů. Někteří ministři tady mluvili při obhajování tohoto konfliktu zájmů, že přinese 14 tisíc pracovních příležitostí. Ale ani jeden z nich nebyl schopen odpovědět kde, když ví, že řepka se pouze doveze a bude to jenom zvýšení objemu zpracování už v daných firmách, o kterých tady dnes byla řeč. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji. A posledním vystupujícím zatím bude pan kolega Pleticha.
Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážení kolegové, předřečník mi krásně nahrál. Já si totiž dovolím navázat na sérii vystoupení, která asi tak před dvěma hodinami zde zazněla na téma biopaliva, daňové zvýhodnění. A já si dovolím vystoupit za samosprávy a dovolím si zde i uvést několik významných faktů, které zde dosud dnes ani v minulých dnech nezazněly. V řadě měst a krajů je totiž provozována veřejná osobní doprava autobusy, která biopaliva využívají. A dalších 350 autobusů MHD je každý den v pražských ulicích. Autobusů, které využívají biopaliva. Na tomto daňovém zvýhodnění totiž nevydělá žádný dopravce, ať už je to městský podnik, nebo soukromník. Děkuji za pozornost.
To byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Mám zde faktickou poznámku pana předsedy Kalouska. Prosím, máte dvě minuty.
Děkuji za slovo. Jenom velmi stručnou reakci na připomínku pana poslance Pletichy. Rozpočty samospráv, do kterých to může dopadnout, jsou součástí veřejných rozpočtů a je to všechno bilance. Vyjde nula od nuly a přestane být křiven trh. To, co přednesl pan poslanec Pleticha, je jenom důkaz toho, k jakým absurdním závěrům dochází křivení trhu ve prospěch jedné lobbistické skupiny, kterou reprezentuje ministr financí a majitel Agrofertu. V rámci jednotné bilance, protože veřejné rozpočty jsou jednotná bilance, to samozřejmě lze kompenzovat.
Zeptám se, zda jsou ještě nějaké přihlášky do rozpravy. Není tomu tak a rozpravu končím. Předpokládám, že kontrola lístků byla provedena, a já nyní vylosuji poslankyni či poslance. Budeme začínat od pana poslance Jiřího Zemánka.
K nejpalčivějším problémům dnešní České republiky nepochybně patří i půlmilionová armáda nezaměstnaných. Připomínám i to, že v naší republice je ohroženo chudobou 900 tisíc osob a na hranici nebo pod hranicí hmotné nouze žijí 2 miliony lidí. I dnes tedy platí, že slušné životní podmínky, práce a spravedlivá mzda, ale také mír a seriózní spolupráce národů není samozřejmostí. A zaznívá to o to naléhavěji, jak před našima očima bezohledný cynismus vlád Spojených států amerických, generality Severoatlantické aliance a papalášů Evropské unie vede k vyvolávání nových a nových expanzí a konfliktů. Rozbombardovat, rozbíjet a vykrádat celé státy, vojenskými základnami kontrolovat celý svět - to nemá s demokracií, se svobodou a základními lidskými právy nic společného. A je hanbou současné české vlády, že tuto politiku stále ještě podporuje, že se jí účastní a že proti ní otevřeně nevystupuje. Postupně nesla název Stodolní, Jungmannova, pak Císaře Františka Josefa, po první světové válce Wilsonova, za nacistické okupace to byla Bahnhofstrasse, pak Karla IV., a její část byla od roku 1942 dokonce Třídou vítězství. Vždyť ulic politických omylů je u nás mnohem, mnohem víc. Ne, čeští občané by neměli přednostně platit za to, co navařila pekelná kuchyně Spojených států a jejich velmocenských spojenců nebo českých lokajů. I do budoucna je pak nutné jasně říci, že za to, že rovněž stávající vládní koalice leze komusi kamsi, by neměli platit obelhávaní a podvádění čeští občané, kterých se na jejich názor, natož na souhlas s rozhazováním obrovských finančních částek v různých afrických a asijských válkách, okupacích a převratech nikdo neptal. Někdy mám pocit, že veškeré to tlachání o pravdě a lásce bylo jenom clonou pro majetkový převrat, lokální konflikty a obludné kádrování a kriminalizování živých i mrtvých. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Miroslavu Grebeníčkovi. Připraví se pan poslanec Michal Kučera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Přeji vám, dámy a pánové, hezký večer. Rád bych se postavil i proti argumentu, že jako opozice dnes nemáme šanci cokoliv prosadit. A to platí i ,nebo spíše hlavně, o projevech premiéra i dotčeného ministra financí. Místo aby byla vysvětlena, je pozornost obracena ke kauzám minulosti. Vraťme se k faktům. Ministr financí je v bezprecedentním střetu zájmů, kterého využívá ve prospěch svých firem. Celá koalice v čele s premiérem ho v tom otevřeně podporuje a tento precedent schvaluje. Použil bych zde rčení, že dotace jakékoliv formy je vlastně takovou legalizovanou korupcí. Pan ministr financí obě tyto strany minci zvládá sám. Má tak klíčové informace jako žádný jiný byznysmen v zemi, a to ani v minulosti. A beru tuto větu, kterou pronesl, jako výsměch.
Děkuji panu poslanci Marku Černochovi. Připraví se pan poslanec Vilímec.
Padalo tady rušení poplatků, rušení druhého pilíře bez náhrady, tři sazby DPH. Zaregistroval jsem, že je tu tlak na další daně, na sektorové daně. To není v důsledku nic jiného než zvyšování daní. Pak mně vadí spousta regulace podnikání. To podle mne zatíží jenom datové sítě a spousta dat bude chodit naprosto k ničemu. Co mi dále vadí, je určitá regulace společnosti. Vadí mi registry. Já si myslím, že těch hříšků proti pravicovému smýšlení je tady celá řada. Tak jako já tedy nevím, co si o tom mám myslet. Já tedy už vás nebudu zdržovat, je pozdní večer, ale zakončil bych trošku s humorem. Já jsem slyšel poslední dobou takový jeden krásný pěkný nejkratší fór České republiky. Přijde finanční kontrola do Agrofertu.
Dalším do rozpravy je pan poslanec Petr Bendl a po něm, zatím jako poslední, pan poslanec Lukáš Pleticha.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane premiére, vážená vládo, kolegyně, kolegové, já jsem původně dlouho přemýšlel, jestli vystoupit, či nikoli, protože řadu věcí, na které jsem chtěl upozornit, už tady řekli mí kolegové a předřečníci. Ale z diskuse proběhlé dnes jsem pochopil, že ne všichni ještě chápou, co se v této Sněmovně v poslední dny nebo týdny vlastně odehrálo. Prošel jsem si všechny interpelace, které jsem podával na jednotlivé ministry. Vyčítal jsem například ministrovi zemědělství, že nabírá nové stovky úředníků. Já říkám, že by byli schopni zvládnout. Ale je to slovo proti slovu, je to něco, co asi dělí levici od pravice, kde pravice říká méně úřadů, více odpovědnosti, méně daní, méně úředníků. To se v případě ministra zemědělství nedaří. Podotýkám bohužel. Například takový klíčový zákon o potravinách.
Pane kolego, já se velmi omlouvám, ale hladina hluku přesahuje únosnou mez. Takže prosím ty, kteří dorazili do Poslanecké sněmovny, aby se ztišili.
A podotýkám, že zákon už je účinný od 1. ledna letošního roku. Ale na minulé interpelaci jsme se spolu s panem ministrem zemědělství bavili o tom, kolik takových zakázek na IT zadali z ruky. A že to nejsou jenom zakázky na stovky tisíc korun, ale najdou se tam i zakázky, které byly zadány přímo, vlastně bez výběrového řízení, za více jak sto milionů korun, a není to jenom jedna. To všechno by mohl někdo říct, že to je normální, že opoziční poslanci tímto způsobem provokují nebo upozorňují na nedostatky, které ve vládě jsou, a ministři se třeba někdy snaží o to, aby ta situace byla lepší či nikoliv. Ministr zemědělství pak říkal, že si to nepřečetl, že přece nemůže číst úplně všechno. A v okamžiku, kdy bude potřeba více biopaliva, bude jasné, že ten, kdo biopalivo vyrábí, bude mít víc práce. My naopak, nebo česká vláda bude prosazovat a prosazuje tímto zákonem, aby se jí více dovezlo.
Dobrý večer. Děkuju za slovo. Je to vůle voličů a Andrej Babiš byl demokraticky zvolen. V minulosti bylo zvoleno mnoho osobností. Tuším, že demokraticky byl zvolen i Klement Gottwald. Tím jsme se posunuli někam na Střední východ, a to vše za aktivní účasti strany lidové a sociální demokracie. Já nemám problém ani se sociálně demokratickou vládou, která je založena na úspěchu ve volbách. Se sociálně demokratickým programem jako konzervativní politik nesouhlasím, mám k němu řadu výhrad, ale sociálně demokratický program beru jako legitimní, evropský a jsem vždy připraven se sociálními demokraty na základě věcných argumentů se střetnout. Musím přiznat, že jsem také strávil hodiny a hodiny diskusí - věcnými, inteligentními a obohacujícími. Na většině věcí jsme se se sociálními demokraty neshodli. To je ale také legitimní. Avšak svých názorových oponentů ze sociální demokracie jsem si vždy vážil a respektoval je. Proto mne doslova děsí, čeho jsme svědky dnes. V žádné jiné Evropské zemi není možné, aby se ministrem financí stal majitel jednoho z největších koncernů a mediální magnát. Všichni jsme si jistě vědomi, že výkon funkce ministra financí Babiše zásadně ovlivňuje podmínky pro podnikání a zisky jím vlastněných společností. Ze své pozice ministr financí Babiš pravděpodobně ovlivňuje legislativu a výkony kontroly, a navíc má možnost přímo kontrolovat aktivitu konkurence prostřednictvím Finančního analytického útvaru. Z Andreje Babiše se stává nebezpečné podnikatelské monstrum, které velmi brzo začne ohrožovat i ty nejsilnější hráče na trhu. Pro podnikatele nastane doba: buď budeš s Babišem a přijmeš jeho podmínky, nebo budeš proti, a pak patrně na trhu nebudeš. Co Andrej Babiš a veřejné zakázky? Účast ministra Babiše na veřejných zakázkách není omezena, a to ani v organizačních složkách, které jsou ministru financí přímo podřízeny. To opět nemá v evropských demokraciích obdoby. Babiš rozhoduje i o předsedovi Správy státních hmotných rezerv, s níž obchoduje hned několik firem z koncernu Agrofert. A hlavní byznys Andreje Babiše? Z ní vyrobí Andrej Babiš ve svých chemičkách dotovanou bionaftu. Kruh se uzavřel. To jsou Babišovy dotační karusely. Odtud patrně plyne i ta Babišova obliba karuselů jako takových. Takového propojení politické moci a privátního podnikání v tak masivní míře jsme dosud nebyli svědky a blíží se to podobě polomonarchistických režimů některých států Středního východu. Dámy a pánové, dovolte mi, abych tady zmínil jen pár kauz této vlády, které by ještě nedávno znamenaly její pád, nebo minimálně demisi odpovědných ministrů. O biopalivech jsme již hovořili a hovořili mí předřečníci - pět miliard pro skupinu Agrofert vlastněnou ministrem financí. Nezapomeňme ani na výhodný výkup pozemků Andreje Babiše a osminásobně vyšší výkupní cenu, kterou majiteli pozemků ministru Andreji Babišovi zajistil ministr dopravy. Vzpomeňme na nátlak na Českou televizi, kdy manažeři Agrofertu Andreje Babiše požadovali vyvození odpovědnosti a potrestaní reportérů České televize. Jeho tisk navíc útočí na financování České televize. Vzpomeňme na miliardový tendr Lesů České republiky. Kde v civilizované Evropě by bylo možné, aby miliardový tendr Lesů České republiky na lesní práce a prodej dřeva vyhrála firma ministra financí? Vzpomeňme na korupci na Ministerstvu pro místní rozvoj, kdy ředitel odboru Ministerstva pro místní rozvoj a hlavní manažer hnutí ANO Vladislav Koval byl obžalován za vyžadování úplatku. Nesmíme zapomenout na kauzu monitorovacího systému opět na Ministerstvu pro místní rozvoj, kdy paní ministryně Karla Šlechtová obvinila náměstka ministra financí Lukáše Wagenknechta z neprofesionality a poškozování zájmů České republiky. Dnes zameteno pod koberec.